Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Omlouvám se, výsledek byl zamítnut. Takže pro pořádek se chci zeptat, zda někdo chcete zpochybnit hlasování, než uzavřu tento bod. Myslím, že jsme se vypořádali se všemi návrhy, pro pořádek se ještě ptám, jestli tomu tak je. Je tomu tak.
Nyní prosím k mikrofonu pana ministra Mládka s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zazněl tady návrh na stažení tohoto zákona. To je samozřejmě teoreticky možné. Problém je v tom, že když půjdeme celou cestou zákona od předložení vládě do jeho schválení, tak nám to bude trvat tak zhruba rok. Budeme někdy, řekněme, v prosinci, v lednu příštího roku a pak ten zákon bude v platnosti šest měsíců. To by se mi nejevilo jako účelné úsilí. Proto bych poprosil spíše o návrat do druhého čtení, kde se dá dosáhnout podobného výsledku.
Nyní s přednostním právem pan ministr Chovanec. Připraví se předseda klubu TOP 09 pan poslanec Laudát.
To se změnilo novelou zákona energetického. Nebyl. Tam žádná ingerence vlády do rozhodování tohoto nezávislého regulátora není. Jediný problém, který tady pravděpodobně je v této době, je ten, že paní předsedkyně je obžalována z úmyslného trestného činu. A znovu říkám, vycházím z informací z médií. V tomto projektu nebo v této podpoře je i spalování štěpky, je přece větrná energie. Ta nepodpora by znamenala fatální dopady na hospodaření některých českých měst, která se v minulosti vydala například na to, že spalovala štěpku. To není čistě jenom o solárním byznyse. To je přece o celkové podpoře obnovitelných zdrojů v České republice. Já bych si opravdu, dámy a pánové, vyprosil, že by vláda měla ambice likvidovat paní předsedkyni. S největší pravděpodobností policie a nezávislé státní zastupitelství rozhodlo o tom, že bude stíhána, že bude obžalována. Kdyby toto nebyla pravda, tak přechod pod služební zákon znamená pouze slib a služební hodnocení, které by vláda řešila. Nic víc na roli regulačního úřadu to nemá vliv. A přece ta debata, která se tu vedla, byla o tom, že služební zákon má odpolitizovat státní službu, že má pomoci úředníkům v tom být nezávislí na politicích. A teď pokud by se tedy šéfka ERÚ, ať už to vůle zákonodárce byla, nebo nebyla, dostala pod tento zákon, tak tu argumentuje tím, že by byla ohrožena nezávislost toho úřadu. Pan kolega tady hovořil, že máme dva policejní prezidenty. Nemáme. Měli jsme. Dohodli jsme se, vyřešili jsme to. Pokud jí nedosáhneme, lze predikovat, že paní předsedkyně se nepodřídí služebnímu zákonu, bude dál vykonávat svoji funkci a vláda bude činit kroky, které jsou zákonně možné. Bude ji vyzývat, aby se pod služební zákon dostala. To není pravda. My pouze řešíme to, co ukládá české právo, český zákon. A z našeho pohledu je pod služebním zákonem, a proto k němu takto přistupujeme. O služebním slibu a o postavení mimo službu, by nerozhodoval pan Postránecký, ale vláda jako celek. To byla jediná špatná informace, kterou jsem vám dal. Ze zákona je, že rozhoduje vláda nebo pověřený člen vlády. Žádný pověřený není, takže vláda. Děkuji za pozornost a dnes máme šanci do jedné hodiny pomoci tomu, aby se ten stav velmi rychle změnil.
Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky.
Když se zde hovořilo o novele energetického zákona, tak to byl Úsvit, který tady vystupoval a říkal, že bude problém, že tento problém nastane. To se nestalo. V této chvíli se hovoří o tom, zdali paní předsedkyně Vitásková bude nezávislá, nebo nebude nezávislá. Pan ministr vnitra by měl ctít presumpci neviny a do té doby, než soud řekne "ano, paní předsedkyně je vinna", tak neříkat, jestli jí bylo sděleno obvinění, nebo ne, a hájit tento problém právě tímto odůvodněním. Je to člověk, který opravdu stojí, je to bariérou miliardám, které se vyplácejí, a takový člověk musí být nezávislý, aby nebyl tlačen barony z jakékoliv strany k tomu, aby byly vypláceny takto obrovské peníze.
Děkuji. Pan poslanec Fiedler stáhl svoji faktickou poznámku.
Já mám takový nepříjemný pocit, že se to ani netočí tak o paní Vitáskové, což je zástupný problém, ale o těch notifikacích. Proč se neudělaly v loňském roce? Proč se neudělaly v předloňském roce? Proč se na to pořád čeká, jestli ta podpora je přiměřená, jak tady myslím před chvílí také správně říkal pan ministr? V čem je tedy ten problém?
Připraví se pan poslanec Pilný. Zatím pořád ještě faktické poznámky.
To je velmi nefér věc, která navíc není pravdivá, protože ona skutečně nemůže za nekonání nezávislého regulátora, kterým ERÚ je.
Připraví se pan poslanec Bendl.
Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kdo ten stav zavinil? A naprosto nechápu, co by s tím hospodářský výbor jako výbor garanční dokonce měl s touto situací udělat. A myslím, že tohle není práce pro hospodářský výbor a není práce pro výbory, pro které by se to mělo vrátit do druhého čtení.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Musím říct, že souhlasím s panem premiérem v tom, že nemáme zapomínat na minulost. Speciálně kolem obnovitelných zdrojů energie. Pan premiér by to měl vědět a neměl by to popírat.
Prosím k mikrofonu pana poslance Černocha. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Ale současná vláda je u moci dva roky a notifikace stále ještě není. Kdyby se podpora obnovitelných zdrojů, nejenom solárních, ale obnovitelných zdrojů nevyplácela, tak by mohlo dojít k levnější energii, ke zlevnění energie. O levnější energii? Nebo o to, aby se vyplácely miliardy jednotlivcům nebo skupinám, kteří to ovládají? Neustále se tady v jakýchkoli bodech vláda ohání Evropskou unií, Bruselem. Evropská unie nás za to kritizuje. Tak jak to tedy je? Rád bych se ještě jednou zeptal, znovu, nevím, jestli to pomůže, zdali by pan premiér nebo pan ministr Mládek mohli tady na mikrofon říct, jak to tedy s předsedkyní nebo předsedou Energetického regulačního úřadu bude. Tak jestli paní Vitásková zůstane předsedkyní, nebo nezůstane.
Prosím k mikrofonu pana premiéra s faktickou. Prosím, máte slovo.
Tam problém není a není tam ani žádný spor. Tam ta podpora notifikována není. Nelze vyčítat naší vládě, že by v této věci nekonala. To, co je zvláštní na postupu Energetického regulačního úřadu, je, že Energetický regulační úřad v minulosti vypisoval podporu i na ta léta, která ještě nejsou notifikována. To znamená, v minulosti se choval jinak, než teď v tuto chvíli deklaroval na konci loňského roku. Nicméně i na konci loňského roku Energetický regulační úřad vypsal podporu v celém rozsahu i na to období, které nebylo notifikováno. Čili v tuto chvíli tady nehrozí nějaké reálné problémy, které by se týkaly ekonomiky nebo těch, kdo provozují podporované zdroje. Jediný problém, který zbývá, je dořešení legislativního problému, který vznikl v důsledku několika současně projednávaných zákonů tady na půdě Poslanecké sněmovny, a to řešení navrhuje předložená novela.
Pan poslanec Šidlo není v sále, tudíž jeho přihlášku... Už je tady.
Přesto děkuji za malé strpení.
Nejprve se musíme vypořádat s faktickými poznámkami. Ty mám čtyři. Takže myslím, že debata bude velmi košatá. Ale postupně - pan zpravodaj s faktickou, po něm pan poslanec Lank.
Děkuji, pane předsedo, za slovo. Trávit čas tím, že neustále opakujeme v té politice, co všichni udělali špatně v minulosti, je sice hezké, ale nic to neřeší. Podle mého názoru je lepší dívat se dopředu, a když už tedy kritika zpátky, tak by měla být korektní. A já se v této chvíli chci důrazně ohradit proti tomu, co tady řekl pan poslanec Kučera pravděpodobně z nevědomosti. Nepodezírám ho, že by to byl nějaký zlý úmysl. On tady řekl větu, že pod tím je podepsán nynější premiér Sobotka. Nechaly to běžet tak, že to dospělo do této situace. Pane poslanče, podle mého názoru, doporučuji prostřednictvím pana předsedy, trochu pro korektnost tu situaci prostudovat.
Tady od několika mých předřečníků opakovaně zaznělo, že vlastně tomu úplně nerozumějí. Možná blbě, to nevylučuji. O nic menšího než o těch zmiňovaných zhruba 43 mld. ročně na podporu obnovitelných zdrojů energie! Paní předsedkyně Vitásková tu podporu odmítla podepsat, protože z Bruselu jasně zaznělo, že je nepřiměřená a v podstatě tím pádem nelegální. Tím pádem že to nepodepíše. Takhle jednoduché to podle mého názoru je.
Pan poslanec Klán a připraví se pan poslanec Šidlo.
Děkuji za slovo. Tam je to jasně napsané. A když se tady řešil problém nezávislých regulátorů, tak proč jste to tady neříkali? Ale každopádně je to zároveň i vaše vina, jak ten služební zákon dneska vypadá. Není problém jenom například s Energetickým regulačním úřadem, ale problém je třeba i s lékařskou posudkovou službou. Tak se nad tím zamysleme, jestli nebude lepší udělat opravdu komplexní novelu celého služebního zákona v letošním roce. Protože pokud budeme nacházet stále více problémů, které jste vy stvořili - vy se tomu smějete, ale opravdu jste to stvořili vy v tom projednávání - tak se nikam nedostaneme. Děkuji za pozornost.
Další faktická poznámka bude od pana poslance Šidla. Po něm s faktickou pan poslanec Černoch.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Takže jenom stručně řeknu, navážu na kolegu Klána, který mi trošičku vzal vítr z plachet. Ano, chtěl jsem tady také ocitovat služební zákon v podobě, ve které je schválen. Ta předsedkyně nám tady bude trčet právně stále, ať je to jakákoliv osoba. Děkuji za pozornost.
Prosím pana poslance Černocha s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Kučera.
Bohužel se to potvrdilo. Tyto věci by měly být jasně nastaveny, jasně právně průhledné. Aby nedocházelo k tomu, že nebude potom jasné, pod jaký vlastně zákon předsedkyně Energetického regulačního úřadu, tedy úřadu, který má být striktně nezávislý, tak pod jaký zákon vlastně spadá. Co se týče vracení zpátky: my se nevracíme o volební období zpátky, vracíme se zpátky pouze pár měsíců, kdy se tady tento zákon projednával.
Skutečně bych i ocenil, kdyby tak činili i vaši ministři a kdyby přestali používat slova "minulá vláda, Nečasova vláda". Takže pokud je to nový trend, který chce nastolit sociální demokracie, já ho jedině podepíšu, a bude se spíše dívat do budoucnosti a ne se odvolávat na to, proč nemůže konat, co způsobila ta vláda minulá. Takže to je jedna věc. Já bych samozřejmě chtěl jenom v krátkosti reagovat na svého předřečníka, poslance KSČM, pana poslance Klána. Samozřejmě plně odpovědná je zejména vládní koalice. My jsme se snažili napravit ty největší a nejdramatičtější chyby, které ve služebním zákoně jsou.
Tento návrh je systémový. Je systémový, protože může využívat celý důchodový zákon ve všech variantách. To znamená, že dneska to vládní nařízení hovoří o tom, že musí mít 3 300 směn. To je za prvé. To je druhý argument. Je to stejná firma velikostně jako OKD. Tato státní firma RAG vytvořila komplexní sociální program s horizontem deseti let včetně předčasných důchodů. Určitě by nám horník Kalousek udělal radost, kdyby do toho důchodu šel. Proto já skutečně budu podporovat novelu tohoto zákona. Není to pravda. Takže já každopádně budu podporovat schválení nebo podporuji tuto novelu.
Nyní eviduji tři faktické poznámky. První má paní poslankyně Adamová, připraví se paní poslankyně Maxová. Prosím, paní poslankyně.
Směrem k panu kolegovi Adamcovi, vaším prostřednictvím.
Nyní tedy paní poslankyně Maxová se svou faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji, pane předsedající. Patří tam skláři. Teď to tam je sice na pořadu, ale myslím si, že jak se rok mluvilo o tomto, tak se mělo řešit tohle. To si myslím, že je první selhání. Druhá věc je, že trh práce, který teď řešíme díky OKD, který bychom neměli řešit, protože je to soukromá firma, se nemá řešit důchodovou reformou. Zapojme zaměstnavatele, zapojme zaměstnance. Zatím tento systém není využíván.
Nyní vás požádám o strpení. První pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Adámek, poté pan poslanec Urban a další.
Pocházím z hornické rodiny. Můj děda celý život fáral na dole Jan Šverma a zemřel na silikózu. Jenom krátce k mému předřečníku panu poslanci Plzákovi. To je prosím pěkně, prostřednictvím pana předsedajícího, zásadní nepochopení celé diskuse.
Dobrý den. Prosím pana poslance Plzáka s faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Bendl.
Já si myslím, že komentovat to můžete i na jiném výboru ze svého hlediska.
Děkuji.
Sebrali jste to Poslanecké sněmovně a vládě říkáte jednou za pět let. To je opravdu drbání se pravou rukou za levým kotníkem.
Pan poslanec Chalupa, připraví se pan poslanec Pilný.
Dobré dopoledne, vážení kolegové, kolegyně. A potom předvádět se tady před tímhle mikrofonem na kamery, to je velmi jednoduché, ale ta práce se musí odvést ve výborech. Tam se má pracovat. To jsou pracovní orgány Sněmovny!
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem předseda hospodářského výboru a musím říct, že bychom měli dodržovat jednací řád, který jsme schválili. Instituce garančních výborů byla zavedena proto, aby poslanci měli dost času se seznámit se všemi pozměňovacími návrhy, a garanční výbor je projednává dvakrát a projednává všechny návrhy, dokonce by měl projednávat i ty návrhy, které už projednal. Všichni měli dost času se s tím seznámit, všichni měli možnost se k tomu vyjádřit a třetí čtení by opravdu mělo být jenom o tom, co je napsáno v jednacím řádu.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Tak se probral pozdě, no tak se probral pozdě. Ať s ním příště pan premiér zaklepe, ať nespí možná, když ho to zajímá, ta problematika tak naléhavě. Já myslím, že spíš na něj někdo nastoupil a zase mu vysvětlil, jak to nemá být. My jsme se na něčem shodli.
Ještě přečtu omluvy. Zeptám se, zda se tedy ještě někdo hlásí do rozpravy. Zeptám se, zda pan ministr si přeje závěrečné slovo.
Nečekal jsem, že to budu muset udělat. Věcně k té věci. Ta věc je docela komplikovaná, jsou tam mnohé protichůdné zájmy a chtěl bych zdůraznit, že jsme většinu z nich velmi pečlivě diskutovali. Formálně právně je to poplatek. Kdyby to byla daň, nebyla by také debata o tom, jakým způsobem má být stanovována, zda vyhláškou, nařízením vlády, anebo zákonem.